A dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Josef Hájek, připraví se pan poslanec Bohuslav Chalupa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Rizika, která tento podpis pana ministra Havlíčka přináší pro Českou republiku, jsou zmiňována v řadě komentářů ekonomů i politiků a předpokládám, že se o nich ve svých vystoupeních budou ještě zmiňovat i další řečníci. Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu je uvedeno, že tímto dokumentem byl završen proces aktualizace české státní surovinové politiky probíhající průběžně od roku 2012, přičemž vlastní schvalovací proces trval téměř rok a půl. "V současnosti lze již registrovat zájem soukromých investorů o některé lokality. Jestli tedy toto je koherentní strategie státu na zužitkování lithia na nejbližších 15 let, tak se nedivím, že jsme v oblasti nerostných surovin banánovou republikou. Náš stát ve velké míře ztratil kontrolu na trhu s vodou.
Nyní přistoupíme k jedinému bodu pořadu, kterým je Prosím, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů tohoto bodu poslanec Pavel Kováčik. Prosím.
Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, zde v té předrozpravě přednostních práv před zahájením této schůze - a já jsem rád, že program byl schválen, a všem, kdo pro něj hlasovali, děkuji.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji dvanáct přihlášek.
Čili nemám se za co omlouvat, nelhal jsem a měl by si uvědomit, co kde říká.
Také děkuji, a nyní tedy pan poslanec Okamura řádně přihlášený.
Z toho, co zaznělo v předchozích projevech, je jasné, že právo na lithium fakticky získala malá skupina spekulantů, kteří teprve přemýšlejí, co s bohatstvím, které jim spadlo do klína, teprve udělají. Pan ministr vnitra chystá trestní oznámení na Ministerstvo životního prostředí. Jde o miliardy, a pokud jde o takové sumy, je třeba říct, že odpovědnost nese celá vláda. A to každá, která tyto miliardy tak hanebně promrhala. Byla to předcházející vláda ODS, a hlavně vláda řízená panem Kalouskem, která v roce 2010 dala právo na průzkum lithia na Cínovci soukromé firmě, a to navzdory tomu, že pozemky a důl patří státní firmě. Dovolím si malý citát generálního ředitele státní firmy Diamo. Cituji: "Když soukromník získá průzkumné území, má přednostní právo těžby on. Stát už do toho nemůže vstoupit. Když získá průzkumné území Diamo, může následně připravit varianty pro vládu, jak s tímto právem těžby nakládat. Vláda rozhodne, jestli bude těžit soukromá společnost, nebo státní podnik, nebo společně." Konec citátu ředitele státní firmy Diamo. Samozřejmě ani následující vláda lidovců, hnutí ANO a ČSSD se nijak nepokusila řešit problém s ukradeným lithiem, na který aktivisté včetně nás hnutí SPD po léta upozorňovali. Takže máslo na hlavě má všech pět těchto stran. A je třeba říct, že po vytunelování OKD si pan Sobotka zapsal další gigantický zářez, a tím je stvrzení tunelu na Cínovci. ČSSD místo toho, aby se pokusila situaci řešit, tuto situaci na poslední chvíli, než odejde na povolební lavičku hanby, ještě zhoršila podepsáním memoranda. Bylo totiž zřejmé, že nová vláda se pokusí, tím mám na mysli novou povolební vládu, se pokusí s firmou, která má přednostní právo na těžbu, vyjednat lepší podmínky. Ministr ČSSD, jehož jméno si ani nepamatuji, a znát ho ani nechci, tento ministr na poslední chvíli připravil memorandum, které je jak ušité pro případnou arbitráž, kdyby stát chtěl z nevýhodných dohod vycouvat. Máme před volbami, a tato kauza je skutečně ukázkovým příkladem, který naprosto pregnantně dokládá, proč nevolit znovu ty, co tuhle zemi pomáhají tak okatě rozkrádat, a je jedno, zda je to jen prostá neschopnost a hloupost, anebo zkorumpovanost a spojení se zločinci. Když tedy krátce zrekapituluji historii tohoto problému lithium, tak se na tom podílí TOP 09, ODS, lidovci, hnutí ANO a ČSSD. Tak či onak vy, dámy a pánové ze všech vládních stran současných i minulých, dlužíte občanům pěkných pár bilionů korun, a udivuje mě ta drzost, s kterou máte odvahu znovu a znovu vcházet do nových a nových vlád. To co je teď potřeba, je v prvé řadě hluboký právní audit stavu z pohledu mezinárodního práva. Je tu možnost stanovit takové poplatky, které by mohly motivovat k tomu, aby soukromník přenechal těžbu zpět státu. A samozřejmě tak jako v případě solárních baronů je možné, aby Sněmovna stanovila speciální daň, která alespoň část výtěžku z lithia vrátí zpět občanům. Konec textu našeho usnesení.
Je to schránková firma, která nikdy netěžila lithium. Takže já jsem se jenom ptal pana Havlíčka na jednoduché otázky, proč podepsal memorandum s touhle firmou. Tahle schránková firma to tvrdí. A já jsem se jenom ptal pana Havlíčka proč. Proč s touhle firmou. A on na to neodpověděl. A to není jenom jediný tunel, který nám ČSSD připravila. A oni potom budou diktovat, kolik bude stát elektřina. A potom to bude stejné jako ty soláry. Těch tisíc miliard, o které jsme přišli díky solárům. Tak samozřejmě to lithium tady nemůže zůstat, ale to lithium má zůstat v rukou českého státu. A to, co udělal pan ministr Havlíček, je pravý opak. Takže já na to konto jsem zpozorněl a pozval jsem šéfa Diama. Proč jste nedělali ten průzkum, pane řediteli? Od něho jsem se dozvěděl, kolik je to zásob - 87 miliard dolarů zásob jenom lithia. Ano? A na vládě se o tom hlasovalo a naši ministři jasně řekli, že chceme, aby to memorandum bylo ukončeno. Ano? Protože to memorandum samozřejmě je pro nás nevýhodné. Maximálně nevýhodné. ČSSD, pan premiér prodával OKD, pan premiér prodával Mosteckou uhelnou. A skandální je na tom to, že vlastně oni zapomněli prodat kámošům to lithium. Já o tom nevím. Nebo nechť pan Havlíček řekne, že mají ještě nějaký jiný papír. Pan Havlík, který chodil na stejnou školu jako pan Bakala. No to si dohledejte, chodil na stejnou školu jako pan Bakala. A já v tom dopise se také na to ptám pana Havlíčka. Pan Pavlík. Takže prázdná schránka. A proč prázdná? No protože, vážení, to je úplně stejný model, jako použil pan Bakala u NWR. No, byla to sprostá lež. Takže jediné logické vysvětlení memoranda je, že se má pomoci téhle firmě k rychlému vstupu s akciemi na burzu. Ano?
Já tady budu citovat text pana vicepremiéra Bělobrádka, jak už bylo avizováno, a budu velmi stručný. Tady si dovolím malou vsuvku. Všechny ostatní kluby včetně klubu pana kolegy Michala Kučery, prostřednictvím předsedajícího nevidím, ale i kolega Kučera a klub TOP 09 tento pozměňovací návrh podpořili. Takže jediní lidovci nepodpořili. Dvojnásobně. Nemůžeme s tím nic dělat. Takže skutečně to byl velký nesmysl. Vracím se k textu vicepremiéra Bělobrádka. I autoři pozměňovacího návrhu, konkrétně pánové poslanci Urban a Laudát, a nejen oni, ale i mnozí další věděli, co dělají. My chceme ale být konstruktivní.
Děkuji panu předsedovi Miholovi. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.
Dámy a pánové, hned na začátku mi dovolte srdečně pogratulovat. Protože nepředvedlo hnutí ANO nic jiného než to, za co kritizovalo své okolí. Bez ohledu na to, jaký sporný charakter má zmíněné memorandum, dovolte, abych zde vyjádřil svůj údiv nad tím, jak najednou šéf hnutí ANO se odvolává k autoritě Poslanecké sněmovny, do které opakovaně kopal s tím, že je to žvanírna, že je to ztráta času, tak najednou se mu hodí to, že se k tomu Poslanecká sněmovna nevyjádřila. Takže máme být rukojmí v rukou předsedy hnutí ANO, že někdy se mu Sněmovna hodí, a její stanovisko, a někdy jí může pohrdat! Pro připomínku: Všechny žádosti firmy Geomet o stanovení průzkumného území pro ložisko Cínovec byly podány v souladu s příslušným zákonem na územní odbor Ministerstva životního prostředí Ústí nad Labem, který také všechny žádosti posuzoval a vydal v této věci příslušná rozhodnutí. V případě prvního rozhodnutí byl v té době ministrem Pavel Drobil z ODS, v případě druhého rozhodnutí byl ministrem životního prostředí Tomáš Chalupa z ODS a v případě třetího a čtvrtého rozhodnutí byl tímto ministrem Richard Brabec z hnutí ANO. Zemi, kterou chtějí lidé jako ministři Havlíček a Brabec rozdat skupinám s pochybným pozadím a vlastnictvím. Tady se můžu pouze ptát, jaká byla cena lithia v roce 2015 a jaká je nyní. Pouze chemické čištění? Nebo výroba? Nebo výroba skutečného finálního produktu? S jakou společností toto memorandum bylo podepsáno? Zda by náhodou vláda neměla pověřit FAÚ prozkoumáním vlastnických struktur a požádat o součinnost mezinárodní orgány. Těmito otázkami zastupuji zde veřejnost České republiky a nemluvím jenom sám za sebe. K tolik probíranému memorandu lze říct, že tento dokument podepsaný ministrem Havlíčkem z pohledu vnitrostátních zákonů je v uvozovkách cárem papíru. Žádná právní norma ani obecně závazný právní předpis jeho sjednání nevyžaduje ani nepředpokládá, dokonce jej v něm ani nezmocňuje. Na jejím základě zahraničním společnost nemá žádnou možnost se u vnitrostátního soudu domáhat stanovení dobývacího prostoru a ani těžební licence.
Přát vám hezký dobrý večer je trochu protimluv, ale hezký dobrý večer.
Já jsem tady říkal celkem jasná fakta, kdy jste hlasovali proti zájmu kraje, kdy jste hlasovali pro těžaře, a jsou to naprostá fakta. Vy tady vytahujete pocity a nějaké historické zkušenosti. Je mi vás velmi a upřímně líto. Toto je všechno z mé strany ve věcné rovině. Prosím pěkně, pokud jste nehlasovali pro usnesení, že Ústecký kraj nemá dostat peníze, tak to prosím vyvraťte. Hlasovali jste jak vy, tak samozřejmě většina poslanců vládní koalice. Hlasovali jste, ano, tak to prosím vyvraťte, pokud ne, a postupujte věcně.
Děkuji.
Jak tomu máme rozumět? Kolegové, sáhněte si do vlastního svědomí, jak jste hlasovali. Strany vládní koalice odmítly, abychom se již dříve zabývali tématem lithia. To je ta pravda.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Prosím, k faktickým poznámkám se hlaste písmenem F. Děkuji.
Tak to prostě bylo. Není to můj dojem, je to prostě skutečnost, která je jednoduše dohledatelná. Vím, že pro TOP 09 je poměrně složité toto překousnout, protože Miroslav Kalousek je předsedou TOP 09 v současné době a největším komunistobijcem v České republice. V roce 2006 jsme si to mysleli v KDU-ČSL taky, to bylo zhruba do voleb, poté jsme zjistili, že to tak opravdu není. Vím, že je to pro vás těžké. Pro mě osobně to bylo tehdy těžké také. Já jsem se s tím musel vyrovnat, vyrovnal jsem se s tím. Věřím tomu, že se s tím vyrovnáte také, prostřednictvím pana předsedajícího.
Skutečně nemohu komentovat, co se mohlo stát v roce 2006, kdyby se to stalo, jelikož se to nestalo. S tímto člověkem, pane kolego Benešíku prostřednictvím pana předsedajícího vládne strana lidová.
Jsou čtyři a slibuji, že to nebude dlouhé. Já bych chtěla připomenout jako pamětník, že jsme zde měli v roce 2010 schůzi Poslanecké sněmovny, která byla jeden jediný pouhý den před volbami. V květnu byly volby, už od června se měla zvýšit tato složka. Komentář pokračuje takto: Prezident Agrární komory Jan Veleba popisuje následovně celou akci, jak se to tedy mohlo stát, že se jeden pouhý den před volbami Sněmovna sešla a udělala tak závažný rok. Rozeslal jsem dopisy šéfům našich regionálních komor, aby se spojili s poslanci ve svých regionech. Komunikoval jsem s Babišem a vím, že i on všemu věnoval mimořádné úsilí. I sám Andrej Babiš na rozdíl od drtivé většiny jiných podnikatelů o lobbingu mluví otevřeně. Ano, lobboval jsem za biopaliva, volal jsem třeba některým poslancům. Nebojím se říkat své názory nahlas." Závěr tedy zní takto. Nejsem právník, neumím posoudit veškeré aspekty a to, co z toho může plynout pro Českou republiku. Ale ten závěr je jasný.
Máme tady, pan předseda Babiš už o tom hovořil, ale máme tady totiž velmi zajímavou zkušenost s průzkumem ložisek zlata. Zdůrazňuji, podle stejného zákona, jako nyní ty licence byly udělovány na lithium. A co se stalo? Všechny průzkumné licence na zlato jejich majitelům postupně vypršely a o těžbu zlata se už nikdo nepokouší. Ale podstatný rozdíl je v tom, že s nimi nikdo za stát nepodepsal žádné memorandum. Tedy za posledních 25 let byly vydány stovky průzkumných licencí na ropu, na zemní plyn, na zlato, na lithium, na všechny možné nerostné suroviny podle 25 let platného zákona od roku 1992, a z těchto průzkumných licencí nebyla vedena žádná arbitráž, natož úspěšná. Ale využilo ho až v letošním roce. A já neříkám, že je to vina ministra Havlíčka, protože on skutečně tu surovinovou politiku v nějaké podobě zdědil. Nepřipadá vám to neuvěřitelné a skandální? Že 25 let dodržují zákon a je to špatně? Kdybych to slyšel opravdu někde z těch chatů, tak se nad tím asi nepozastavím. Připadá vám to normální? A připadá vám normální, že ministr životního prostředí, byť to vůbec nemá v gesci a má v gesci ochranu životního prostředí, tak připomínkoval tuhle surovinovou politiku tak, aby opravdu zohlednila zájmy státu? To můžu odpřisáhnout. O vlastním memorandu, vážení, tady už zaznělo a ještě zazní mnohé. Ale když se zpětně podíváme na způsob jeho projednávání, je jasné, že byl naprosto nestandardní. Nebylo předloženo vládě, i když vláda běžně podobné materiály projednává. Pan ministr Havlíček říká, že to povinnost nebyla. Dobře, je to jeho názor. Ale vláda projednává celou řadu memorand a i možná materiálů nižšího řádu a určitě, určitě by se tahle zásadní memorandum na vládě objevit mělo. K vyjádření na Ministerstvo životního prostředí nepřišel totiž ten dopis od pana Havlíčka, kde mě vyzývá k nějakému spolupodpisu. A v tom mailu byl dopis pana Havlíčka s tím, že vlastně ten samý den nebo velmi rychle byla požadována odpověď. A v tomto smyslu jsem mu uložil připravit odpověď. Bohužel, bohužel, a to tady uznávám, ano, byla to prostě lidská chyba a já za to taky nesu odpovědnost, a toho úředníka to velmi mrzí. Ale i v této první verzi je jasně napsáno, že memorandum nepodepíšu. To je přece směšné! Přece tenhle dopis, který byl normálně běžná pošta mezi dvěma ministry, a upřímně řečeno, měla to být pošta mezi dvěma vedoucími odboru, protože nám psal vedoucí odboru ze druhého ministerstva, tak já jsem samozřejmě velmi vyčinil tomu úředníkovi, a ten když zjistil ve finále, co se kolem toho rozjíždí, tak sám přišel a říkal: Já prostě to nebudu... Já jsem ho na začátku kryl, protože jsem říkal nebudeme se v tom pitvat. Ale vážení, to podstatné je, že dopis nedopis, to memorandum jsem nepodepsal a jasně jsem v tom dopise říkal, proč to memorandum nepodepíšu. Ale teď už bohužel vím, že ta usilovná snaha získat na poslední chvíli podporu, tedy spolupodpis toho dopisu, kterou jsem nakonec zatrhl, nebyla náhoda, ale byl to cíl kompromitovat nás spolupodpisem. A to mě velmi mrzí. Jsem velmi zklamán, do jaké hry jste nás, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, chtěli zatáhnout. Protože kdybyste bývali jednali otevřeně, tak jste to memorandum dali na vládu, tam se k němu všichni mohli vyjádřit. A to já považuji za sprosťárnu. A někdo musel hodně tlačit, aby bylo to memorandum podepsáno ještě před volbami a ta dotčená firma získala výhodu oproti těm, kteří mají průzkumné licence. Protože jak tady padlo: průzkumné licence na lithium má pět firem, ale memorandum má pouze jedna.
Pojďme se chvilku nudit a firmy, které pana Babiš zpochybňuje ve svém dopise, stručně projít a podívat se, jak skandální odhalení opravdu odhalil. Ale pozor, šikulové z ANO zjistili, že její akcie drží několik společností a fondů. A samozřejmě jsou tu i další vlastníci, a to všecko lze snadno, respektive velmi snadno dohledat z veřejných zdrojů. Andrej Babiš se bohužel ale ve svém dopisu zaměřil pouze na Cadence Minerals, která má v EMH pětinový podíl. Zjistil, že je to britská investiční společnost se sídlem v Londýně, která investovala do těžebních projektů v Austrálii, Africe, Mexiku a také v České republice. Zdůrazněme, že propojení Bacanora Minerals se společností Cadence Minerals tvoří balík celých 10 % akcií. Kdo z vás se v tom už teď trošku ztrácí, nezoufejte. Pochopili jste? Jsou to vlastníci OKD. Rychle a ještě jednou. Takže jak říkal již zde zmiňovaný Lenin, vše souvisí se vším. Všecko veřejně dostupné a velmi jednoduché. To tehdy neprotestovali a nemluvili o krádeži za bílého dne? Rozumíte tomu někdo? Co dodat na závěr? Jen to, že je volební kampaň a že za čtyři dny máme volby. Děkuji za pozornost.
Vzájemné obviňování mezi ministerstvy průmyslu a obchodu a životního prostředí, kdo za to může, je učebnicovým příkladem neschopnosti této vlády spravovat tuto zem. Tato neschopnost se bohužel netýká pouze těžby lithia. Jeho velkým tématem v té době byly poplatky za vydobytý nerost. Proč v té době neupozornil na možnost těžby lithia, respektive na možnost ztráty peněz z těžby lithia? Neslyšel jsem od něho o lithiu ani slovo, ačkoliv k poplatkům za vydobytý nerost se vyjadřoval velmi a bylo to jeho velké téma. Kde byl v době, kdy se připravovala surovinová politika vlády a kdy se novelizoval horní zákon dnešní vicepremiér, ministr životního prostředí Richard Brabec? Mlčel a neřekl ani slovo.